Samozřejmě může běžet paralelně nějaký program, který bude webová aplikace, nebo já nevím co. To si samozřejmě kdokoliv z nás takhle může představit, pokud v životě nikdy nevyplňoval neschopenku, pokud v životě nikdy nepracoval v nemocnici a neviděl a nezažil přeskakování z programu do programu, nezažil přeskakování z vnitřního informačního systému do vnějšího prostředí, neviděl a nezažil, a dneska v době GDPR o to víc, jaká je nutnost zabezpečení přeskakování mezi těmi programy.
Je tomu tak. Paní ministryně, máte slovo.
Tento záměr už je ale dnes překonaný. Nebudu rekapitulovat celý ten vývoj. S oběma zainteresovanými skupinami jsme vedli za posledního půl roku jednání a uspořádali celou řadu podrobných diskusí a workshopů. Zatímco zaměstnavatelé nejvíce akcentovali požadavek na plně funkční eNeschopenku optimálně už od 1. července tohoto roku, zástupci lékařů si přáli pokud možno co nejjednodušší způsob zavedení elektronické neschopenky s dodatečným časem na přípravu, ideálně tedy v jedné etapě, a to od 1. ledna příštího roku. Pozdější pozměňovací návrhy reagovaly na průběžný vývoj a připravovaly se v návaznosti na požadavky obou zmíněných skupin. Zejména byl zohledněn požadavek na zakotvení tzv. proaktivních notifikací, to znamená, že zaměstnavatelé mohou požádat Českou správu sociálního zabezpečení o automatické zasílání oznámení o vzniku dočasných pracovních neschopností u jednotlivých zaměstnanců. Byl naplněn i požadavek organizací zastupujících lékaře na jednoduché autorizované ověření identity ošetřujících lékařů, prováděné stejnými prostředky jako ve zdravotnictví. Na všech těchto pozitivních změnách se samozřejmě jakožto věcně příslušný orgán aktivně podílelo i Ministerstvo práce a sociálních věcí a byly zapracovány do pozměňovacího návrhu pana poslance Romana Sklenáka. Ke sněmovnímu tisku číslo 204 bylo nicméně podáno více pozměňovacích návrhů. Protože některé z těchto pozměňovacích návrhů mají charakter komplexních pozměňovacích návrhů, dovolte mi, abych výlučně podpořila pozměňovací návrh pana poslance Sklenáka.
Já vám děkuji, paní ministryně, a otevírám v tomto bodě rozpravu. Prosím, pane poslanče.
Paní ministryně se také ohradila proti lidové tvořivosti a vybídla nás, poslankyně a poslance, abychom neriskovali nejistotu a hlasovali podle jejího doporučení. Je to Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením současné paní ministryně a spolu s ním celá současná vláda. Za normálních okolností bych možná jako opoziční poslanec uvítal snahu paní ministryně přiznat minulé pochybení. Jenže ministerstvo mělo dost prostoru na to, aby takový časový i věcný posun zakotvilo v příslušném návrhu zákona a ten poslalo do standardního připomínkového a legislativního procesu, jak tady ve Sněmovně bývalo zvykem. To se ale nestalo, a tak tu znovu u naprosto klíčové materie budeme na poslední chvíli řešit, který pozměňovací návrh kterého vládního poslance je nebo není způsobilý. Víte, přesvědčil mě o tom průběh minulého jednání výboru pro sociální politiku i průběh následného kulatého stolu na půdě výboru pro zdravotnictví. Možná někteří kolegové z výboru pro zdravotnictví mohou své zážitky zde na mikrofon doplnit. Není jasné, jak se budou lékaři identifikovat, jak budou fungovat interní systémy v nemocnicích, jak bude tento proces lékařům kompenzován. Je to téměř neskutečné, ale pár dní před schvalováním některé z variant eNeschopenky teprve padaly návrhy na přípravu pilotních projektů, které by měly praktické fungování eNeschopenky teprve ověřit. Ministerstvo práce a sociálních věcí přípravu elektronické neschopenky prostě nezvládlo a vládní koalice si dál bere lékaře, občany a zaměstnavatele za svá rukojmí. ODS dlouhodobě podporuje elektronizaci všude, kde to dává smysl. Musí ale dobře fungovat, musí být pro občany bezpečná a přinášet jim prospěch. Z těchto důvodů také podporujeme elektronické vystavování pracovních neschopenek, ale nemůžeme souhlasit s tím, aby bylo zaváděno chaoticky a bez znalosti praxe. Já bych doporučoval spíš více poctivé práce, komunikace a zkoušení předtím, než budou mít eNeschopenky premiéru v ostrém provozu.
Nebo můžeme už nechat hlasovat o vyřazení. Přihlaste se prosím znovu svými kartami. Ptám se, kdo je pro. Uvidíme se podle harmonogramu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám za pozornost. Neříkám už obranu.
Já vám děkuji, paní ministryně . Tak jsme to nakonec nějak zvládli, ten váš příspěvek. Mezitím mohu přivítat dalšího čerstvého ministra - ministra průmyslu a obchodu pana Karla Havlíčka. Ptám se, zda ještě má někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Není tomu tak. A měl jsem znova problém slyšet to, co říká ministr vnitra, protože je zvýšená hladina hluku v sále. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Pan poslanec Birke chce vystoupit k proceduře.
Omlouvám se, že trošku fušuji do práce pana zpravodaje, nicméně dokument předám k dispozici.
Já jsem slyšel D jako první.
Ano, promiňte, omlouvám se.
Jestli tomu tedy rozumím, tak se vám nelíbí, že prošel návrh pana kolegy Ondráčka, já to přeložím, že prošel návrh pana kolegy Ondráčka, a navrhujete, aby se nejdřív hlasoval poslanecký návrh pana kolegy Hamáčka.
Já se musím ohradit ke způsobu vystupování paní kolegyně, vaším prostřednictvím. Je mi to moc líto, omlouvám se. Přeložila jste to, nicméně to je tak všechno, co s tím můžete dělat. Ano, přeložila jste to velmi dobře.
To je celé, to snad není nijak zpochybnitelné.
Jsem velmi rád, že se snad ten systém bude pohybovat v úrovni vnitřních informačních systémů a nebude to žádná webovská aplikace pro nemocniční zařízení, kam by se přeskakovalo.
Já se omlouvám, pane poslanče, ale je 9.30, máme pevně zařazený jiný bod. Není třeba hlasovat, jsme ve třetím čtení. Pan navrhovatel má zájem o vystoupení před zahájením rozpravy.
Doposud jsou tyto podmínky a omezení upraveny vnitřními předpisy, což shledal Ústavní soud neústavním. Děkuji vám za pozornost.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedo, za slovo.
No, já to vnímám také.
Děkuji, pane předsedo. Jen pro připomenutí musím tedy zmínit několik tezí. Tato novela byla předložena, jak už tady říkal i pan ministr vnitra Hamáček, kvůli rozhodnutí Ústavního soudu, ale o tomto problému se vědělo prakticky od počátku přijetí tohoto zákona. Vláda poměrně dlouhou dobu problém neřešila a nic konkrétního neudělala, ačkoliv soudní spory se vlekly několik let. Není pravdou, že pan ministr mohl reagovat až po nálezu Ústavního soudu. Kdo je připraven, není překvapen. Ten materiál je nekvalitní a má celou řadu vad. Dovolím si to demonstrovat i přímo na pozměňovacím návrhu pana ministra. Pan ministr Hamáček navrhuje pozměňovací návrh v souvislosti s projednáváním jím navržené novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, u kterého se ale bohužel ani výbor pro bezpečnost, ani vy na půdě Poslanecké sněmovny nedozvíte, jaký bude mít dopad na státní rozpočet, a nejsou tedy domýšleny následky. My totiž nevíme, kolegyně a kolegové, jestli to budou miliony, jestli to budou miliardy, kolik to vlastně bude. Takovéto chování považuji za nezodpovědné.
Tady to evidentně nefunguje.
Já bych vám v té exekuci, pane předsedo, ráda pomohla. Velmi často jsme i na půdě Poslanecké sněmovny řešili takovéto dilema, kterému se ve zkratce říká zbraně versus máslo. Pan ministr chce bezpečnostní sbory stabilizovat. Já jsem ta poslední, která by mu v tomto bránila. Ale možná by si pan ministr Hamáček mohl vzpomenout, kdo stabilizační příspěvek navrhoval v minulém volebním období jako první. A bohužel tedy, jak jsem říkala, v tomto návrhu to zcela absentuje. Navíc se tímto odstraňuje navržená úprava, která by v praxi mohla vést k řadě výkladových problémů. Dále se navrhuje zpřesnit úroveň, ze které bude možné v pozici služebního funkcionáře rozhodovat o udělení výjimky. Odůvodnění pozměňovacího návrhu najdete v systému...
To už je na psychologa tady. Nechte paní kolegyni dokončit její příspěvek do rozpravy!
Odůvodnění pozměňovacího návrhu najdete v systému. Opět by se tím tedy vytvářely nerovnosti mezi služebními poměry, které naopak Ústavní soud kritizoval a kritizovat v budoucnu bude i nadále. Proto by mělo důkazní břemeno spočívat na straně příslušníka, který by měl doložit, že nebude ve střetu zájmů, nebude ohrožovat důležitý zájem služby nebo dobrou pověst bezpečnostního sboru. V případě konání řízení ve věcech služebního poměru by tomu bylo naopak. A pokud by příslušný služební funkcionář nedoložil dostatečné důkazy, pro které by bylo možné žádost zamítnout, stal by se souhlas vymahatelným. A opět bychom se dostávali k tomu, že to budou ti lidé dávat před Ústavní soud. A mohli by to tam dávat, pokud schválíme toto. Vojáci, kteří budou poukazovat na to, že byť slouží v jiném sboru podle jiného zákona, tak ale že oni jsou kráceni na svých právech. Podle navržené úpravy by bohužel příslušný služební funkcionář odůvodňoval pouze případné odnětí souhlasu. Třeba na základě zjištění nových informací. Například příslušník dostane souhlas k opravování vozidel a dodatečně se zjistí, že opravuje auta závadovým osobám. Možná auta pocházející z trestné činnosti. Zcela jistě by zde bylo vhodné souhlas odejmout a odůvodnit na základě zjištěných skutečností, že dochází k ohrožení dobrého jména bezpečnostního sboru. Stane se to? Nestane se to? Já jsem to skutečně konzultovala opakovaně s naší legislativou, se zástupcem ředitele legislativního odboru, s panem Markem Musilem, a ten můj návrh je zcela bezvadný a je v pořádku. Příslušným služebním funkcionářem je vedoucí organizační části bezpečnostního sboru. K výkonu jiné výdělečné činnosti nelze udělit souhlas, jestliže by tato vedla ke střetu zájmů osobních se zájmy služby a k ohrožení dobré pověsti bezpečnostního sboru. Pan kolega chtěl především vysvětlit větu "Příslušným služebním funkcionářem je vedoucí organizační části bezpečnostního sboru." a chtěl vysvětlit pojem vedoucí organizační části bezpečnostního sboru. Takže: pojem vedoucí organizační části bezpečnostního sboru není nový. Zákon jej zná. V rozsahu jím stanoveném jedná a rozhoduje též vedoucí organizační části bezpečnostního sboru. Konec citace. Jde tedy o služební funkcionáře, na které ředitel bezpečnostního sboru deleguje personální pravomoc, a to prostřednictvím svých interních aktů řízení. Personální pravomoc může samozřejmě být delegována i odlišně, záleží na konkrétním rozsahu. A praxe je v tomto směru také ustálená. U mého pozměňujícího návrhu jde o to vymezit okruh služebních funkcionářů tak, aby ředitelé bezpečnostních sborů nemohli svěřit rozhodování o podnikatelské činnosti příslušníků někam na územní odbor či vedoucímu oddělení jako třeba schválení žádanky o dovolenou nebo služební cestu. navrhuji tedy toto jako nejvhodnější, protože si myslím, že skutečně bychom my nějaké manažerské principy u bezpečnostních sborů reflektovat měli. U sboru, který je nemá - pane ministře - u sboru, který je nemá, tak by to měli z logiky věci být zástupci ředitele bezpečnostního sboru. Předpokládám, že jsem snad ctěným kolegům a kolegyním tuto věc dostatečně objasnila. Už se chýlím ke konci. Dovolte mi, abych ještě připomněla, že můj pozměňovací návrh zároveň vrací zpět navrženou vládní změnu týkající se nově zaváděných odměn pro funkcionáře v dozorčích a správních radách. Toto by se mohlo líbit zejména Pirátům, protože tady se to velmi rozvolňovalo. A ten můj návrh to vrací do současné úpravy. Jedná se o nemožnost, aby příslušníci v dozorčích a správních radách pobírali odměnu. Dnes tedy platí, že podle § 48 příslušník nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které provozují podnikatelskou činnost, s výjimkou případů, kdy je do těchto orgánů vyslán bezpečnostním sborem. Vyslaný příslušník jedná v těchto orgánech jako zástupce České republiky, je povinen prosazovat její zájmy a nesmí od příslušné právnické osoby pobírat odměnu, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Odměna podle věty první nesmí být příslušníkovi vyplacena ani po skončení služebního poměru. Konec citace ze zákona. Nově ale dochází tedy ke změně, kdy ta 48 odst.
Taky to naši kolegové v Senátu prosadili, v rámci daňového balíčku to vrátili sem, ale vy jste to tak potichu odmítli, abyste to mohli o půl roku nebo o rok později schválit a chválit se a říkat: milí podnikatelé, podívejte se, máte nižší sazbu DPH. Buď ty daně jsou vysoké, nebo ne. Tady se velmi často, velmi těžko hledají argumenty pro to odmítnout. To mi přijde jako správné, logické, i pro opozici pochopitelné. Nutit k tomu ty úředníky, aby psali, proč teda výjimka bude nebo nebude, mi přijde zbytečné mrhání času jak těch úředníků, tak nás, kteří se to snažíme poctivě číst. Je zbytečná, nepřináší peníze. Že je to byrokratická překážka, je pravda.
Děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky, než dám slovo dalším řečníkům v rozpravě. Je to pan poslanec Ferjenčík, poté pan poslanec Bláha.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat vaším prostřednictvím na paní ministryni, která tvrdí na serveru Novinky.cz , že kvůli nám se odkládá snížení DPH na vodné a stočné. Já se tady proti tomu musím velmi silně ohradit, protože to není pravda. Takže snížit DPH na vodné a stočné jste mohli několik měsíců zpátky. Tak si dneska nevymýšlejte!
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bláha, poté pan předseda Stanjura.
Poslouchám celou řadu připomínek a jenom bych chtěl připomenout jednu zásadní věc. Jak tady kolegové neustále říkají, že chtějí pomoct podnikatelům, tak veškeré asociace v České republice podporují EET. Všichni podnikatelé, kteří podnikají ve službách, čekají na snížení DPH. A všichni podnikatelé, kteří podnikají a opravdu chtějí poctivě podnikat, to vědí. A jestli si neuvědomujete, že největší spása pro každého podnikatele je to, že když on podniká poctivě a vedle něho kolega nepoctivě, tak je rozdíl 50 % ve výdajích na platech zaměstnanců, na odvodech DPH a na daních.
Tak já už nebudu reagovat na pana poslance Bláhu, protože bych mohl říkat, kdo snižoval daňové sazby, ale nebudu. Já bych chtěl jenom procedurálně navrhnout, protože máme poslední den schůze, takže bych chtěl procedurálně navrhnout vyřazení všech neprojednaných bodů této 28. schůze. Jsme ve variabilním týdnu, v pátek, v poslední jednací den, jednání by mělo končit zhruba za minutu třicet.
Tak prosím nyní pana poslance Svobodu, poté pan poslanec Ferjenčík.
A podnikatelé lékaři s EET nesouhlasí.
Máme tady dva konkrétní návrhy. Paní poslankyně Černochová nenavrhuje jinou proceduru. Tak buď to bude návrh pana Birkeho, který nechám hlasovat jako první, nebo to bude návrh garančního výboru. Má někdo k takovému postupu nějakou zásadní připomínku? Budeme tedy nejprve hlasovat návrh změny procedury, kdy se předřazuje... Mohl byste to zrekapitulovat ještě jednou? Pak by byl nějaký nehlasovatelný. Je to možné. On se měl původně hlasovat až jako sedmé hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Birkeho. Tento protinávrh byl přijat. Budeme tedy nadále postupovat dle stanovené procedury. Současně předávám řízení schůze.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Než budeme hlasovat, ještě s přednostním právem předseda klubu Pirátů Jakub Michálek.
Vzhledem k tomu, že došlo ke změně procedury, tak bych poprosil o přestávku deset minut na poradu klubu.
To je ten základní problém. Byl to návrh pana Onderky, který to řekl v prvním čtení, že to je jeho podmínka, aby pro to hlasoval ve třetím čtení. Paní ministryně mi napovídá, že za to můžou i zásluhy hnutí ANO. Bohužel hnutí ANO, které napsalo ten návrh zákona ve vládě, tak to tam nenapsalo. Papírový režim současně má několik zásadních chyb, které velmi výrazně limitují jeho použití v praxi. Co jsou ty absurdní byrokratické překážky, které brání tomu, aby byl offline režim použitelný? Ta libovůle spočívá v tom, že se posuzuje předpokládaná výše hotovostních příjmů pro příští období. S tím já prostě nesouhlasím. Myslím si, že to pravidlo má být jednoznačné: splňujete podmínky, máte nárok na zvláštní režim EET. Doufám, že k tomu daňová správa přistoupí rozumně. Za extrémně nerozumné tedy považuji, že je tam lhůta 30 dnů. To mi přijde úplně absurdní. Vždyť to je přece nesmysl. Ten výkaz, tak jak to chtějí současní úředníci Ministerstva financí, má být strukturován po dnech. Pozor - to vůbec není v tom zákoně. Vždyť přece kdo bude brát tyhle výkazy v papírové podobě a nějak s nimi nakládat?
Takže z toho důvodu je zcela legitimní posunout tu platnost. Poměrně složitá problematika posuzování dočasné pracovní neschopnosti a pohybu dokladů u základní a nejčastější dávky systému nemocenského pojištění tak byla formou novely zákona o nemocenském pojištění vkládána bez širší odborné diskuse. Tato širší odborná diskuse se teď měla nahradit jednou konferencí, nebo kulatým stolem - nevím, jak to přesně bylo nazváno, omlouvám se. A tato širší odborná diskuse se teď řeší poměrně, řekněme, bilaterálně mezi vládními představiteli a zástupci třeba právě lékařů. Zaznívají tady zcela oprávněné obavy od lékařů, jakým způsobem bude ten systém připraven. Velmi podrobně a důkladně a z praxe vám to představil už předřečník kolega Válek. Takže to jsou věci, které nás vedou k tomu, abychom velmi zvažovali, jak se k samotnému návrhu nakonec postavit. Samozřejmě velmi bude záležet na tom, které z těch pozměňovacích návrhů projdou. Ale vzhledem k tomu, že hned několik z nich má povahu komplexního pozměňovacího návrhu, a tudíž ten systém významně mohou tedy ovlivnit, tak se rozhodneme až po jejich prohlasování. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Pekarové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Běhounek.
Takhle nezavedeme nikdy nic. Já samozřejmě chápu, že když se jedná o peníze a o neschopnost, to mnoha lidem vadí, ale prosím, pokud budeme stále používat ty samé argumenty bez konkrétních podkladů, tak se nedostaneme nikam.
Nyní tedy pan poslanec Lukáš Kolářík, připraví se paní kolegyně Richterová.
Děkuji za slovo, pane předsedající.